Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení. Proto nedávám o tom hlasovat. Otevírám k tomu rozpravu.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Kdo je proti? Dalším bodem našeho pořadu schůze je bod číslo
Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že fakticky o tři měsíce odloží start závěrečné fáze evidence tržeb. Důvody jsou v podstatě dva. Poplatníkům tak vlastně poskytneme dostatečný prostor na opětovné zahájení evidence tržeb a zajištění všech vyplývajících povinností. Takže je to navázáno tři měsíce po skončení nouzového stavu. Nouzový stav končí někdy v polovině dubna. Pokud by vláda, a zatím s takovou variantou nepracujeme, chtěla ho prodloužit, musí se stejně obrátit na Poslaneckou sněmovnu.
Po úvodním slově ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Tolik návrh usnesení, který byl schválen rozpočtovým výborem. Nicméně je tady nějaká dohoda o obecné rozpravě s limitem pěti minut.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 19.25, tedy uplynul čas, který jsem oznámil pro porady klubů, takže pokud nikdo nic nenamítá, budeme v jednání pokračovat. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Takže pokud se nikdo další do rozpravy v tuto chvíli nehlásí, tak rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Prosím zpravodajku, paní poslankyni, aby nás seznámila s návrhem procedury. Není tomu tak, tak já doufám, že to zvládneme společně. Děkuji, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat o schválení procedury... Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 30 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 98, proti nikdo.
Děkuji. Takže návrhy legislativně technických úprav nebyly podány, tedy o tom nebudeme hlasovat. Jenom bych chtěla říct, že tento pozměňovací návrh je v usnesení výboru, protože byl schválen výborem sociální politiky.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se i já vyjádřila za poslanecký klub sociální demokracie. Chtěla bych ocenit, že v legislativní nouzi se jako poslanci a poslankyně zabýváme tímto návrhem. Jsem ráda, že tady je, protože pro střední školy to byla poslední možnost, jak vědět, jak dál, jakými dalšími cestami se budou ubírat přijímací zkoušky i maturitní zkoušky. Za to děkuji. Kolegové ministři, ministryně za sociální demokracii na vládě podpořili tento vládní návrh právě proto, aby všichni ten směr, kam dál z hlediska přijímacích zkoušek a maturit měli co nejdříve. Tak to také učinily na sociálních sítích nebo mailech desítky rodičů, studentů, ale také ředitelů škol. Asi nejsem sama, vážené kolegyně a kolegové, která takovéto informace z terénu obdržela. Na základě toho chceme podpořit tato odborná stanoviska, která, jak už jsem řekla, se vzácně shodují v tom, aby také didaktické testy při těchto mimořádných maturitách, mimořádně upravených maturitách, v letošním roce opravoval Cermat a aby profilová část zkoušky byla na školách. Jsem ráda, že školský výbor napříč politickým spektrem toto podpořil, a samozřejmě děkuji za to všem zúčastněným. Stejně tak podpoříme onu úpravu, o které hovořil Marek Výborný z hlediska přezkumného řízení, tak aby nám to v praxi všechno fungovalo. Také tento pozměňovací návrh podpoříme. Jinak se nebudu opakovat, byť mi zbývá ještě chvilka času.
Já si skutečně myslím, je to nouzový instrument, myslím si, že je nutné, abychom i s ohledem na to, že tady řešíme návaznosti ve vztahu k vysokým školám, tak jsem přesvědčen, že je potřeba tomu dát nějaký jasný řád.
To byl pan ministr, a já zahajuji podrobnou rozpravu.
Chtěl bych poděkovat mnoha ředitelům středních škol, zástupcům asociací, nakonec i zřizovatelům, s kterými jsem ty věci konzultoval. Moc děkuji za tuto zpětnou vazbu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Ta je ale navržena. Já vás všechny odhlásím. Děkuji vám. To je usnesení, které jsme schválili, a podle tohoto usnesení se tedy budeme řídit. První přihlášený je s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Paní ministryně, kolegyně, kolegové, za náš poslanecký klub myslím, že ani nevyužiji těch pěti minut. Ještě minulý týden říkala, že to nejde. Samozřejmě preferujeme dvanáct měsíců. Já ta jména tady neřeknu. Já si myslím, že každý může dostat druhou šanci. Chtěl bych vás požádat, abyste upřednostnili zájmy živnostníků a drobných podnikatelů před nějakou koaliční smlouvou a politickou dohodou.
Požádám sněmovnu o klid. Diskuse veďte prosím v předsálí.
Uvidíme, kdy skončí ten stav nouze. Nepřikládejme jim další zbytečnou povinnost.
Připraví se pan poslanec Michálek, poté pan kolega Jurečka.
Teď se to samozřejmě potvrzuje. Já souhlasím s tím, že daně se platit musí a mají. My se také budeme připojovat ke všem návrhům, které budou prodlužovat jakékoliv oddálení zahájení té vlny EET, a byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo prodloužit co nejdéle. Samozřejmě ideální a optimální varianta je, kdyby se EET zrušilo, zvláště v této době. Já myslím, že je to skvělá příležitost to zrušit a nahradit paušální daní, u které by mohlo fungovat prominutí, odklad, odpuštění nebo různé další instituty.
Je to prosba zvláště odborných škol. Opět tedy dávám k vašemu uvážení a k podpoře tohoto návrhu. Na závěr mi dovolte poděkovat hlavně všem učitelům, ředitelům škol, protože - a to chci zdůraznit - zapomeňte na to, že by učitelé byli na prázdninách. Opravdu nejsou. Ono to může být něčím pozitivní, to určitě. Na druhou stranu opravdu nepodlehněme iluzi, že učitelé mají dovolenou. Nemají.
Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Bartoň.
Já bych se rád přihlásil k tomu doprovodnému usnesení, které je avizoval. Jedná se o jednoduché usnesení. Zdůvodnění, ještě jednou. Já se moc neshodnu zde s panem ministrem, že ten jeden termín je nejlepší . Já se spíše přikláním k tomu, že bychom měli ponechat ten standard dvou termínů, na které jsou studenti zvyklí, kteří ho mají a za standardních situací by je měli. Proto navrhuji toto doprovodné usnesení, ve kterém žádáme vládu, tedy potažmo i ministerstvo, aby připravilo legislativní změnu a ty dva termíny umožnilo. Zatímco na školském výboru jsem předkládal již pozměňovací návrh, tak jsem byl upozorněn na některé legislativní nedostatky a vzhledem k tomu, že fakt jsme na tom dělali přes noc a nestihli jsme to dodělat do kvalitního legislativního návrhu, tak jsme zvolili toto doprovodné usnesení.
Já tedy končím podrobnou rozpravu. Přihlášeno 100 poslanců, pro 85, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen. Prosím, ujměte se slova.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila novelu zákona o státním rozpočtu. Nikomu z vás tady asi nemusím vysvětlovat, že situace, ve které se nyní nacházíme, je zcela bezprecedentní. To platí jak pro domácí, tak pro světovou ekonomiku. Tvrdá opatření uskutečňovaná po celém světě mají jeden jediný společný cíl a tím je zajistit zdraví populace. Pro jejich zmírnění jsme v poslední době přistoupili k řadě mimořádných opatření. Vedle zajištění zdraví a bezpečnosti každého z nás nemůžeme zapomínat také na zachování vysoké zaměstnanosti, hotovosti v ekonomice a samozřejmě na omezení negativních sociálních dopadů probíhající pandemie. Výhodou České republiky je, že naše ekonomika, její veřejné rozpočty, ale i měnová politika se nachází v kondici, díky níž tuto situaci ustojíme. Světové obchodní fórum dokonce označilo makroekonomickou kondici České republiky za nejlepší na světě. Mix velmi nízké míry nezaměstnanosti, nízkého veřejného zadlužení a jeho přebytkového hospodaření, vlastní měnová politika a mimořádně zdravý bankovní sektor nás naplňují oprávněným optimismem, že současný stav úspěšně překonáme.
Děkuji. Ano, i v tomto případě jsem pustil pětiminutový limit, ale v případě řečníků s přednostním právem je pouze orientační. Prosím, pan poslanec Munzar je na řadě. Připraví se pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.
Pro samostatně výdělečné činné, pro tyto osoby, pro živnostníky, je velmi těžká doba. Musí mít zavřené provozovny, nemají žádné nebo jen nízké tržby, přesto musí plnit své závazky, musí platit nájmy, energie. Pokud někoho zaměstnávají, musí za něj platit mzdové náklady, musí splácet úvěry a zároveň se musí starat o sebe a o své rodiny. Zde bylo několikrát řečeno, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale mnohdy je důležitější lidem peníze nebrat a nechat jim je v jejich peněženkách. Pro živnostníky bude velikým ulehčením, aby některé platby nemuseli odvádět. Je to určitě lepší, než aby živnost přerušovali a registrovali se na úřadech práce. I to ovlivní jejich podnikání po skončení nouzového stavu. Dnes nevíme, jak dlouho tato opatření budou trvat, a já věřím a všichni věříme, že to bude co nejkratší období. Ale po skončení nouzového stavu je potřeba mít dostatečně dlouhé období, aby se ekonomika, lidé, živnostníci mohli nadechnout, aby se mohli vzpamatovat, aby mohli své podnikání a své činnosti stabilizovat. To naše ekonomika bude potřebovat a k tomu jim potřebujeme dát dostatečný čas. Proto prosím o podporu tohoto návrhu, ke kterému se přihlásím v rámci podrobné rozpravy.
Poslanecký klub KDU-ČSL tento vládní návrh podpoří, což jsme už avizovali ráno na tiskové konferenci i na výboru pro sociální politiku. My velmi intenzivně a citlivě vnímáme současnou napjatou situaci malých a středních podnikatelů a evidujeme obavy osob samostatně výdělečně činných směrem do budoucích týdnů a měsíců. A také cítíme, že je role OSVČ pro naši zemi v řadě ohledů zásadní. A nejde jenom o ekonomickou stránku, ale jde i o to, že bez činnosti osob samostatně výdělečně činných si nedokážeme řadu věcí představit. Nejde jenom o některé služby, ale jde i o produkci některých výrobků, které jinak nejsme schopni zajistit. Proto vnímáme pomoc této skupině osob stejně důležitou jako pomoc zaměstnavatelům i větším firmám. Jsem přesvědčený, že je potřeba, abychom v tuto chvíli krok za krokem nabízeli pomoc všem zmíněným skupinám a aby ta pomoc ze strany státu byla komplexní. My tady dennodenně řešíme v nemocnicích i v dalších zdravotnických zařízeních, ale i v dalších segmentech kritické infrastruktury nedostatek ochranných pomůcek. A já bych chtěl vyzvat vládu, aby v prvé řadě oslovila české firmy, které se nabízejí, a nabízejí se s tím, že jsou schopny vyrobit dezinfekce, že jsou schopny vyrobit roušky, že jsou schopny vyrobit ochranné obleky a některé z nich i ony tolik potřebné respirátory, po kterých je největší hlad. A ten dopad bude dvojí. Proto spoléhat se jenom na dovoz vidím v tuto chvíli jako chybu. A skutečně ten efekt bude dvojí. Budeme mít více ochranných pomůcek a podpoříme přímo české firmy, podpoříme zaměstnanost a dáme těmto firmám alespoň punc určité stability v této velmi nejisté době. My tuto novelu podpoříme, ale zároveň je zde apel směrem k vládě, aby se zamýšlela nad dalšími sociálními dopady nejenom ke skupině OSVČ, ale i k dalším subjektům a k dalším skupinám obyvatel. Je to velmi důležité. Je potřeba, aby vláda podporovala rodiny, aby vláda podporovala malé a střední firmy, aby vláda podporovala zaměstnance i velké zaměstnavatele. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek.
Nutno podpořit OSVČ i jiné občany, kteří například přišli o práci ve zkušební době, pracovali na DPP, DPČ a podobně. Pokud vím, jednotlivé banky již pomalu tuto možnost zavádějí.
Jak jsem avizoval, podpoříme vládní návrh, to je jasné, stejně jako podpoříme všechny. Na co je nám teď inkluze? Na co jsou nám evropské směrnice? Čili prostě začít se chovat zcela racionálně a začít škrtat všechny zbytné věci, protože ta krize určitě bude větší než nějaká dvě procenta, tři procenta, co tady tak z klobouku se tahají ta data. Takže tolik asi bych navázal. A skutečně mysleme na ty lidi. Ti důchodci, státní zaměstnanci i lidé na dávkách ty peníze dostanou. Čili já odhaduji, že třetina lidí žije od výplaty k výplatě. Protože stát ty lidi neuživí, musí se uživit sami, musí ta ekonomika fungovat.
Takže paní ministryni dáme prostor.
Já v tuto chvíli - jenom abyste vnímali filozofii, s jakou jsem přistoupila k této novele. Nechtěla jsem jít cestou, nebo nechtěla naše vláda, ať mluvím za vládu, jít cestou v tuto chvíli škrtů. Bylo potřeba jednat rychle a rázně. Snižovali jsme úředníky. A v tuto chvíli sahat - komu sahat? Armádě? Mluvím tedy o provozu. Tyto úřady, které dneska jsou extrémně přetěžované. Můžu jmenovat další, určitě jsem na někoho zapomněla. Takže toto v tuto chvíli nebylo na pořadu dne. Víte, kolik to bude? Prostě to nebude. My víme, že to bude postupně. A na tom je postavena. A v tuto chvíli si myslím, že to je jediné a rychlé řešení, jak dostat peníze k lidem a firmám. Než někde bezhlavě škrtat a omezovat další provozy, které teď budeme... nebo vázat. A co si tím pomůžu? Co si tím pomůžu? To znamená, že toto byla filozofie. Můžeme si to dovolit, jsme ve výborné kondici. Řeklo to i Světové obchodní fórum - nejlepší naše pozice. A na tom my stavíme. Potřebujeme to na zdravotnické pomůcky. Vládní rozpočtová rezerva, která činí asi 5 mld., je dneska už utracena za zdravotnický materiál. To je v pořádku. Nikdo nepočítal, že bude taková spotřeba, že prostě... Můžeme - a komu to bude kdo vyčítat? Prostě to nemá smysl, žádné vyčítání. Musíme to zajistit. Jsme mírně optimističtí - a já nejsem lékař ani epidemiolog, takže rozhodně se nebudu pouštět na tento tenký led, ale jsme mírně optimističtí v tom vývoji, který prostě máme pořád pod kontrolou. Čím dál více prostě testujeme. Takže v tom jsme mírně optimističtí, ale samozřejmě musíme dát na názor epidemiologů, odborníků. Ti řeknou, kdy můžeme začít ta opatření uvolňovat. Takže čas je velká neznámá. Podívejte se, jaká je situace v Itálii. Podívejte se, jaká je situace ve Španělsku. To jsou země, které samozřejmě, ty budou řešit obrovské ekonomické problémy. Takže já v tuto chvíli jsem neviděla jako rozumné škrtat a proškrtávat rozpočty a omezovat tím provozy a vázat výdaje. Možná že k tomu dojde. Možná že dojde k tomu, že tady v létě budu s novým návrhem novely zákona o státním rozpočtu, a tam už prostě bychom se o tom museli bavit. Ale v této chvíli jsme potřebovali být rychlí, akceschopní a získat peníze pro lidi, pro firmy, pro materiál zdravotnický. I za cenu, že možná děláme nějaké chyby. Ale kdo byl kdy v takové situaci? Rychle jsem navrhla liberační balíček jednat na posuny všech daní, prominutí sankcí, když to lidé nestihnou, to byla první věc. Vláda včera schválila program Zaměstnanost.
Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 787 ve zkráceném jednání." Zahajuji hlasování.